Konstatuji, že já jsem byl pionýrem a nestydím se za to, i já jsem své hlasování zvládl. Připomenu, že první kolo této volby proběhlo 16. září a oba nominovaní kandidáti tam postoupili do druhého kola v souladu s výsledkem našeho hlasování.
Žádám vás, pane předsedo, abyste bod uvedl.
Tak tento bod se jmenuje Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Finančního analytického útvaru Ministerstva financí. Tyto dva návrhy volební komise přijala do svého usnesení číslo 121 z 20. října. Takže ještě jednou budu konstatovat: Máme dva návrhy dvou klubů - ODS a Úsvit - národní koalice. Oba dva tyto kluby navrhují pana poslance Adolfa Beznosku. V tomto případě konstatuji, že jednací řád Poslanecké sněmovny konstatuje, že předsedové komisí, stálých komisí, se volí většinovým způsobem a tajným hlasováním a volba se koná nejvýše ve dvou kolech. Takže prosím, pane předsedo, abyste otevřel rozpravu, ale připomenu, že o návrhu na tajné hlasování nebudeme hlasovat.
Ano, otevírám rozpravu. Eviduji přihlášku pana poslance Pavery a ptám se, jestli se hlásí pan kolega Radim Fiala.
Ano, děkuji, pane předsedající.
Děkuji, pro stenozáznam. Kdo dál do rozpravy?
Já prosím ještě o stanovení lhůt.
Děkuji panu poslanci Urbanovi. S další faktickou poznámkou pan předseda Votava, po něm pan předseda Kalousek, po něm pan poslanec Laudát, po něm pan poslanec Pilný. Prosím, pane předsedo.
Pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, jednak nevím, proč bych se měl omlouvat. Omlouvat se nebudu, nepovažuji to za nutné. Říkal jsem také, že v roce 2013 se nedočerpalo 17 mld. na investicích vzhledem k tomu, že nebyla připravenost. Ale čísla Ministerstva financí hovoří o tom, že nebylo dočerpáno 17 mld. korun.
Děkuji panu poslanci Votavovi. S další faktickou poznámkou pan předseda Miroslav Kalousek, po něm pan poslanec Laudát, po něm pan poslanec Pilný, po něm pan poslanec Stanjura.
Děkuji za slovo. Prostřednictvím pana předsedajícího dej Bůh, pane poslanče Urbane, abyste měl pravdu, aby tady ta pozitivní atmosféra vydržela. Ale přihlásil jsem se k faktické poznámce z jiného důvodu. Pracoval jsem s Hejdukem, s Havlem, s Janotou, pravděpodobně jenom jedno z těch jmen už si pamatujete, a za Klause i za Zemana blahé paměti, když se projednával státní rozpočet v Poslanecké sněmovně, tak tady ti ministři byli takhle vyrovnaní na hřadě! Neumím si představit, že Václav Klaus nebo Miloš Zeman by dovolili, aby tady neseděli, když vláda žádá Poslaneckou sněmovnu o bilion korun.
Děkuji panu poslanci Kalouskovi.
Tak nejprve ke slovům pana premiéra. Má jich tady sedm, členů vlády. Nikdo nic takového neříkal. Ale já to nenavrhnu, obstruovat nebudu. Vy tady jste, to je v pořádku, vystoupil jste, jinak zatím nikdo rozpočet nehájil kromě ministra financí, který musí, a premiér. A za rok 2014, to už byla vaše vláda, ne? Kolik myslíte, pane předsedo - to je řečnická otázka - kolik myslíte, že to bylo? Je to graf vlády, Ministerstva financí.
Otevírám rozpravu a první je přihlášen pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura.
Já jsem slyšel o těch nominacích, že klub KSČM nominuje pana poslance Holíka, který není členem klubu KSČM.
Poznačím si tedy, že u nominací budeme zvlášť hlasovat o návrhu KSČM.
Kdo je proti?
Začněme tedy návrhem pana poslance Stanjury, to znamená hlasování o návrhu, který podal poslanecký klub KSČM. Je to návrh na volbu Jaroslava Holíka, nezařazeného, do výboru pro životní prostředí.
Ano. Kdo je proti? Děkuji vám. Vyžaduje někdo přečíst ty návrhy? Není tomu tak. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.
V tuto chvíli konstatuji, že tento bod končí. Poslanecká sněmovna provedla změny ve svých orgánech, jak je navrhly poslanecké kluby.
Pane předsedo, já ho hned zahájím, ale předtím mám přihlášku s přednostním právem předsedy klubu TOP 09 pana Miroslava Kalouska.
Děkuji, pane předsedající. Já to budu dál občas používat a prosím, jako indikátor vezměme hlasování, kdy jste hlasovali o nominaci klubu KSČM pana poslance Holíka, který vůbec není z KSČM. Ale prosím, aby tato sjetina byla historicky uložena, aby bylo zřejmé, kdo všechno jsou ti komunisté napříč všemi kluby v Poslanecké sněmovně, aniž bych tomu dával znaménko plus nebo minus. Prosím pěkně, já to nekritizuji.
Je to o dodržování principu poměrného zastoupení, o kterém tady převážná většina z nás mluví jako o principu, který respektuje a uznává.
Mám ještě přihlášku pana poslance Kalouska a pana poslance Fialy. Ale udělám to takto, jestli se na mě nebudete zlobit.
Já jsem jenom chtěl říct, že to hlasování o jeho účasti jednoznačně identifikuje ty, kteří jsou komunisté ve všech poslaneckých klubech v této sněmovně. To je fér, to si myslím a to si může z toho hlasování každý přečíst.
S tím se nedá nic dělat. Sociální demokraté věří tomu, že vláda může významným způsobem ovlivňovat ekonomiku směrem nahoru nebo dolů. Bezesporu je zajímavý, je i důležitý, ale není jediný a není klíčový. Nebo jiný parametr: jaká v těch krizových letech byla průměrná úroková míra, kterou platily státy Evropské unie za své státní dluhopisy, a jaké my? Díky naší politice jsme měli nízké úroky a z toho těží i tato vláda a to je dobře. Čím méně platíme za ty staré dluhy, tím lépe pro všechny, a díky tomu jsme udrželi velmi nízkou nezaměstnanost v rámci EU.
Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vy ta čísla určitě dobře znáte, já jsem je tedy neznal, takže jsem se schválně podíval, jak to vlastně vypadalo s tím hospodářským růstem a s tím šetřením v minulých letech. A jaká tady byla sekera - 97 miliard, nic se neušetřilo!
Děkuji panu poslanci Plzákovi. Prosím, pane předsedo.
Já bych se chtěl naopak pana kolegy Urbana zastat. Velmi vás prosím, abyste se podle jeho apelu všichni podívali na Německo. Prosím, pane poslanče Urbane, spolu s vámi ano, chci se dívat na fiskální politiku Německa, a velmi bych si přál, aby to dělala i vaše vláda. Ale ta si bere příklad z Chorvatska.
Děkuji panu poslanci Kalouskovi.
Děkuji. Dvě věci. Já bych poprosil pana premiéra, aby skutečně alespoň tedy po odpolední pauze s přítomnosti ministrů něco udělal. Já jsem moc rád, že pan kolega Urban tady přiznal, že na nás zásadním způsobem dopadá to, co se děje v sousedním Německu. Korelace mezi Českem a Německem - já si tu analýzu udělám, protože pořád se bavíme o nějakých pocitech. Ale docela jedna věc se změnila. A to jsou přesně ty firmy, které dávají tu přidanou hodnotu, a vy dneska tvrdíte, prostě že vy to zajišťujete a že ta vláda to potlačila. V žádném případě.
To je přeci jasné a polemizovat o tom nedává žádný smysl. Faktem je, že prostě bývají rozdíly. Někdy padáme na dno rychleji než Německo, někdy rosteme rychleji než Německo. A tato vláda, můžeme se bavit o detailech, ale jedno udělala a to jí upřít nemůžete. Vytvořila tady pozitivní ekonomickou atmosféru pro investice. Tím pádem domácnosti se nebojí utrácet, nebojí se investovat firmy, a díky této atmosféře samozřejmě můžeme možná růst rychleji - nejenom díky tomu, ale i díky této atmosféře můžeme možná růst rychleji než to Německo. Tedy není to o pocitech. Čili pak tady by nemuseli být tito lidé.
Pan kolega Laudát vám dal přednost, ještě kolega Stanjura, který tady není, takže mu propadá přihláška a pan poslanec Pilný tady je.
Základní strategií vlády podle mého názoru by mělo být nepřekážet.
Prosím, pane poslanče.
Tohle je vládní návrh zákona o státním rozpočtu. To není zákon jako každý jiný. To je svým charakterem exekutivní norma, kdy legislativa ingeruje do exekutivy. Vy tady teď po všech lidech v České republice chcete více než 1 bilion korun. Ještě jednou připomínám, že za pánů ať již Klause, nebo Zemana, když některý ministr nebyl ve Sněmovně, když se projednával vládní návrh zákona o státním rozpočtu, omlouvala jen těžká nemoc. Já chápu, že časy se mění, mně stačí většina. Před deseti minutami jsem chtěl osm, teď chci devět! Jestli tady může být většina Poslanecké sněmovny, tak tady musí být většina vlády! To je váš problém, pane premiére! Takže já vám dám šanci.
Ministr financí je ministr, který předkládá za vládu takovýto návrh zákona v Poslanecké sněmovně. Já pokládám za důležité, aby při projednávání zákona o státním rozpočtu tady byl přítomen předseda vlády. Nicméně nepokládám za nezbytné, aby se projednávání zákona o státním rozpočtu tady účastnili všichni členové vlády včetně těch, kteří nemají poslanecký mandát, a nemohou se tedy přímo podílet na rozhodování o zákonu o státním rozpočtu. Já nechci brát právo opozici, aby zde vznášela směrem k vládě jakékoliv požadavky. Myslím si, že jsou tady přítomni ti členové vlády, kteří primárně za státní rozpočet odpovídají, to je především ministr financí a to je především předseda vlády. Já předpokládám, že vládní většina tady v sále je a že vládní většina je schopna zajistit, aby návrh zákona o státním rozpočtu postoupil do druhého čtení. Tím jsme povinováni občanům. Návrh zákona o státním rozpočtu jsme řádně předložili, přesně ve lhůtě, která je stanovena zákonem. Návrh zákona tady hájíme, budeme ho hájit do samotné konečné, poslední fáze projednávání rozpočtu. Jsme připraveni pro rozpočet hlasovat. Nelovíme přeběhlíky tady na poslední chvíli. Vládní koalice má dostatek hlasů, je schopna garantovat včasné schválení rozpočtu. Zemi nehrozí rozpočtové provizorium. A souhlasím s vámi, že by členy vlády mohlo projednávání rozpočtu více zajímat, nicméně si nemyslím, že to, že tady není přítomna celá vláda, je důvod k tomu , aby bylo přerušováno projednávání rozpočtu.
Tady je ta skutečná vládní priorita, dámy a pánové! Na personálních nákladech státu! Máte odvahu říkat, že šetříte. Nákup služeb roste. Energie. Proti vašemu projídacímu loňskému roku roste pouze o 160 tisíc, proti nám roste téměř o miliardu. Protože je to v zásadě panu ministru Babišovi jedno. Protože nejdůležitější je další položka, kterou opravdu nepokládám také za prorůstovou, a ta akceleruje nejvíc. Já bych vás i chápal, kdybyste dokázal také šetřit na nákupu materiálu, paliv, energií a zejména na těch dotacích. A kdo je ten největší podnikatel v agropotravinářském komplexu? Jestli ano, tak mi řekněte. Ale když sečtete nákup materiálu za celou vládu, tak prostě chcete utratit víc. Mnohem víc, než jsme utráceli my, a mnohem víc, než utratíte letos! A to, co je skutečnou vládní prioritou - protože prosím pěkně politické priority jsou rozpočtové priority. Jestli tam na to dává opravdu hodně peněz, tak je to skutečně jeho priorita. Protože těmi skutečnými prioritami rozpočtu jsou personální náklady, které akcelerují naprosto neodpustitelným způsobem v rozporu se všemi předvolebními sliby, a neinvestiční dotace podnikatelským subjektům. Jsem přesvědčen, že v provozních výdajích státu a v neinvestičních dotacích podnikatelským subjektům se dá nalézt daleko víc peněz, než navrhnu.
A to už je věc, která nám připadá špatná. Věc, která akceptovatelná není. V okamžiku ekonomického růstu, nebo ekonomické stagnace či recese? Proto říkám nám a proto říkám dlouhodobě, aby to nebylo vnímáno jako kritika pouze této vlády. Nedaří se to nám a nedaří se nám to dlouhodobě. Pan předseda Fiala mluvil o tom, že se snižují výdaje na vysoké školství. To už se v té argumentaci nepoužívá. Takže i tam budou směřovat naše pozměňovací návrhy, protože tam se reálně dá šetřit. Samozřejmě největší je MPSV, ale tam je zase nejvíc mandatorních výdajů. Nechci nijak kritizovat způsob projednávání státního rozpočtu. To já považuji za nehoráznost a sebevědomý výbor by to prostě odmítl.
Již dříve byla vyměněna střešní krytina a odvodněny základy. Na dokončení oprav se však nedostává finančních prostředků. Tento návrh byl předložen již v minulém roce do rozpočtového výboru, ale nebyl podpořen. Odůvodnění: Žadatel, Římskokatolická farnost u kostela sv. Michaela Archanděla, se snaží dlouhodobě zachránit kulturní památku. Prostředky jsou nezbytně nutné na opravu střešní krytiny krovu a měděných prvků, protože střešní konstrukce je v havarijním stavu. Děkuji za pozornost.
Já vám také děkuji, pane poslanče.
A tady bych se měl možná opravit. Ono vlastně nejde o navýšení, ono jde o to, aby rozpočet vysokých škol meziročně významně neklesal. Já vám k tomu řeknu jenom pár čísel, která jsou úplně jasná. My tímto návrhem dáváme šanci vládě a vládním poslancům, aby tuto situaci napravili, a přidáním jedné miliardy korun do rozpočtu vysokých škol vlastně jenom dosáhneme toho, že snížení peněz, které jdou na vysoké školy meziročně, nebude tak vysoké, jak to současná vláda v předloženém návrhu rozpočtu v této chvíli předpokládá.
Já vám děkuji, pane předsedo.
Já samozřejmě budu velmi ráda usilovat zejména v rámci střednědobého výhledu o změnu situace ve financování vysokých škol, nicméně realita je taková, že v letošním roce jsme se všichni museli vypořádat s realitou konvergenčního programu. A jsem samozřejmě ráda, že jsme našli podporu v rozpočtovém a školském výboru ohledně navýšení rozpočtu o 200 mil. korun.
Já vám také děkuji, pane poslanče. Nyní je přihlášena paní poslankyně Věra Kovářová a po ní vystoupí pan poslanec Grospič.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, asi vám neuniklo, že poblíž našeho bufetu probíhá výstava fotografií ohrožených nemovitých kulturních památek. Z výstavy fotografií, co naprostá většina z nás velmi dobře ví, vyplývá, že stav velké části kulturních památek je neuspokojivý, a potvrzují to i čísla. Vnitřní dluh na kulturních památkách podle studie Ministerstva kultury činí 318 miliard korun a to je hodně. A hodně by proto na opravu kulturních památek mělo být vyhrazeno i ve státním rozpočtu v příslušných dotačních programech. Tím spíš, že v novém programovém období bude podporován jen zlomek památek. Namístě je proto jednoznačně výrazné posílení náročných dotačních programů. Výpadek evropských peněz prostě musíme řešit. A jako řešení naprosto nestačí žádná symbolická záplata. Pozměňovací návrh, který byl školským výborem předložen, v rozpočtovém výboru bohužel narazil. Koaliční kolegové, kteří se zdrželi, tomuto záměru vyslovili dokonce podporu. Já se s takovým výsledkem nemohu smířit, a proto jsem se rozhodla podat stejný návrh jako v rozpočtovém výboru také ve druhém čtení, abyste jej, kolegyně a kolegové, mohli posoudit také na plénu. A to už je pěkně kulaté číslo. Nyní bych se ráda vyjádřila k svému druhému pozměňovacímu návrhu, který řeší následující problém. Při koncipování návrhu státního rozpočtu na příští rok na ně vláda však nemyslela. V rozpočtovém výboru tento návrh nebyl podpořen prý proto, že ministři vnitra a financí o tomto problému již vědí a hledají řešení. Na mé opakované dotazy ale nebylo vysvětleno, jakým směrem by se ono řešení mělo ubírat. A protože ke mně od jednání rozpočtového výboru nepronikla o ministerském řešení žádná nová informace, podávám tento návrh znovu ve druhém čtení. Na jeho základě by měly být do kapitoly Ministerstva obrany přidány 2 miliardy 280 milionů korun. Toto číslo již dříve podpořil i výbor pro obranu a obsahuje jej i pozměňovací návrh kolegy Gabala. Návrh kolegy Gabala totiž útočí na vládní rozpočtovou rezervu. Jak věřím, námi připravený pozměňovací návrh už takové zásadní nedostatky nevykazuje. Na rozdíl od vládní rozpočtové rezervy je tam peněz dost. Děkuji za pozornost.
Já vám také děkuji, paní poslankyně. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Mackovík .
Orientace v něm je hanebná. Už jsem to tady říkal, neexistuje možnost nějak se číselně odkázat mezi jednotlivými okruhy, mezi bloky, mezi grafy. Bohužel nevládky mají veliký vliv, bohužel se to začíná projevovat.
Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové, kolegyně, kolegové. No, tak klasicky kolegové nezklamali a bylo to Rádio Jerevan jako vždycky. Takže je to můj první statutární zástupce.